Jedná se o stravenkový paušál příslušníků Policie České republiky a jejích civilních zaměstnanců. Ano, vidím, že se hlásí paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Já jsem do současné chvíle a ani moji kolegové jsme nezaregistrovali, že bychom měli na programu této schůze, že by se měl měnit rozpočet na tento rok, a považuju za absolutně nezodpovědné, že ministr vnitra si tyto finanční prostředky do rozpočtu na rok 2023 nedal. To znamená, že si to všechno musí teď policisté hradit ze svých rozpočtů a prakticky čekají, jestli tedy ke změně toho rozpočtu dojde.
Děkuju za tu otázku.
Ještě doplňující otázka pana poslance. Ještě krátká reakce pana ministra.
Jen kratičká reakce.
Děkuji. Jako další v pořadí je interpelace pana poslance Patrika Nachera, kterého v sále nevidím, z toho důvodu tuto interpelaci ruším. Půjdeme dál. Budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvy: dnes od 14.30 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Vladimír Balaš a dále od 17.15 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Lucie Potůčková.
Dalším bodem našeho programu jsou Ústní interpelace Nejprve načtu omluvy, které v mezičase došly. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice. Nyní dávám slovo panu poslanci Marku Novákovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl svoji interpelaci na předsedu vlády, a poté se připraví pan poslanec Lubomír Metnar. Pane poslanče, ujměte se slova.
Vážený pane opět nepřítomný premiére, stalo se již takovou tradicí této vaší vlády, že ministři ve svých funkcích zmatkují, vydávají protichůdná stanoviska nebo nepracují na problémech svých rezortů s cílem problémy vyřešit. Vaší reakcí na tento chaos není jejich nahrazení, vy se jdete za ně omluvit. Naposledy to bylo v případě rezortu školství. Nyní se na vás obracím se skutečně vážným problémem, o kterém prostě musíte vědět, a tím je katastrofální nedostatek klíčových léků v našich lékárnách. Máme za sebou víc jak půl roku slibů ministra zdravotnictví Válka. Všechno to byly jasné signály, ale když přijdete do lékárny, signál mizí a místo léčiv držíte v ruce recept, na který není co vyzvednout. Už bylo dost slibů, nepotkávají se s realitou a věc je potřeba řešit, a hlavně vyřešit. To se pozná tak, že u vašeho lékaře v případě zdravotních obtíží obdržíte recept, na který si zdarma nebo s doplatkem léky následně vyzvednete. Pane premiére, žádám vás o jasné řešení této tragické situace, ne sliby, signály a omluvy za pana ministra zdravotnictví. Kdy bude dostatek léčiv v našich lékárnách? A prosím rovnou, bez výmluv na energetickou situaci, situaci na Ukrajině či inflaci. Proto tam ostatně pro některá léčiva naši občané cestují. To je ostuda, co? Nechce se mi věřit, že s vaší vládou pohne až něčí fatální konec. Proto žádám vaši garanci, že se tak nestane.
Děkuji i za dodržení času.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
Poslanci z výboru pro obranu žádné informace nedostávají, vaše mediální výstupy jsou pouze obecná prohlášení. Já se tedy ptám, co to bylo za problém a jaký je konkrétní výstup z vašeho jednání s generálem Řehkou a paní ministryní obrany.
Nyní přistoupíme k dalšímu interpelujícímu, tím je pan poslanec Martin Kukla, a připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk.
V programovém prohlášení máte napsáno: Nechceme a nebudeme lidem lhát. A teď se vrátím k vaší předvolební kampani. Několikrát jste řekl v předvolební kampani nebo během vládnutí už z pozice premiéra, že nebudete zvyšovat daně. A teď vás budu citovat: "Daně zvyšovat nebudeme," slíbil Fiala při rozjezdu volební kampaně. Dále: "Daně zvyšovat nebudeme," slíbil premiér Fiala v pořadu Napřímo. Ten v rozhovoru s moderátorem řekl, že neplánuje domácnostem zvyšovat daně. "Nebudeme zvyšovat daně. No a podívejme se na současný stav. Zvyšujete daň z nemovitosti, snižujete podporu na stavební spoření a pokračujete v ožebračování seniorů. Balíček neobsahuje žádné proinvestiční opatření ani úsporná opatření, ale chce pouze vytáhnout z lidí peníze.
Prosím, můžete se ujmout slova.
Děkuji panu kolegovi předřečníkovi, který za mě obstaral úvod, a já už se zhostím jenom těch konkrétních věcí ve vztahu k RUD. Chtěl bych se zeptat, když jste všem slíbil, jak nebudete zvyšovat daně, jak budete hospodařit, jak je možné, že budete brát prostředky z měst, obcí a krajů?
Zagonguji a přivolám kolegy z předsálí. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Karla Havlíčka ve věci najímání novináře deníku Forum24 Úřadem vlády. Pardon, já jsem vás, pane místopředsedo, neviděla, omlouvám se. Zahajuji tedy rozpravu a vidím, že se do rozpravy hlásíte. Prosím, máte slovo.
Proto žádám z důvodu nepřítomnosti pana premiéra o přerušení této interpelace do doby přítomnosti pana premiéra Fialy.
Není tomu tak. Přivolám kolegy z předsálí, a ještě než dorazí, přečtu omluvu: pan místopředseda Bartošek se omlouvá od 12.30 do 14 hodin ze zdravotních důvodů. Kdo je proti? Přerušuji projednávání této interpelace. Návrh jsme schválili a je přerušena do přítomnosti pana premiéra.
Ten obsah dle mého soudu je natolik závažný, že bych rád, aby pan ministr nám tady sdělil své postoje k dané problematice.
Děkuji, pane poslanče. Kdo je proti? Ano, pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Kdo je proti? Přerušili jsme tuto interpelaci do přítomnosti pana ministra Blažka a končím projednávání této interpelace.
Samozřejmě si myslím, že to správná cesta, tady se asi plně shodneme. Co se týče čekacích dob: zdravotní služby mají být poskytovány v lékařské odůvodněné lhůtě určené s ohledem na zdravotní stav konkrétního pacienta, tak to je definováno, tomu musí odpovídat čekací doba. Pro vybrané typy péče, a ty jsou jasně definované, jsou stanoveny maximální čekací doby pro její poskytnutí.
Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Okleštěk se svou interpelací na ministra financí. Vzhledem k tomu, že je omluven, dostanete odpověď písemně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přesto budu mluvit přímo k panu ministrovi. Vážený zde nepřítomný pane ministře Stanjuro, můj dotaz bude směřován k rozpočtovému určení daní krajů a měst a obcí. Pak se ale v eKLEPu objevilo, že chcete krátit rozpočtové určení daní pro kraje a pro obce, samozřejmě i města - součástí. Není to tak, že jste prostě zjistili, kolik vám chybí peněz, a pak jste to nějak zpětně dopočítali - kde nic není, ani čert nebere, tak jste šli prostě do krajů a do obcí?
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Karel Rais s interpelací na pana ministra Mikuláše Beka ve věci změny školského systému.
Toto je podstata mojí interpelace.
Já vám také děkuji, prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji i za tuto otázku, která míří samozřejmě k tématu, které je předmětem už teď poměrně široké veřejné debaty, a já jsem za to rád. Pracovně nazývám to shromáždění, ještě stále pracovně, Národní konvent o vzdělávání. V těchto dnech také kraje upřesňují svoji absorpční kapacitu v oblasti infrastruktury škol. Takže to je to schéma. Děkuju za tu otázku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám přeji pěkné odpoledne. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.
Možná jsem to neřekl dost jasně. Takže ta úroková sazba v tuhle chvíli vychází výhodněji než jiné možnosti včetně půjček od Evropské investiční banky. V tom je výhodnost z toho úvěru.
Jako další bude interpelovat paní poslankyně Jana Hanzlíková pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví pracují společně na nové úpravě sociálně-zdravotního pomezí nebo respektive spíše dlouhodobé péče. Navrhovaná podoba je také odmítána odbornými asociacemi i dalšími dotčenými subjekty, a to zejména proto, že zde zcela chybí vymezení definice výsledného stavu, také zde chybí odůvodnění a identifikace zdrojů k jeho dosažení. Navrhované změny se týkají skutečně a naprosto převažujícím způsobem oblasti sociálních služeb, takže nelze hovořit o nějakém vyrovnání jak v oblasti sociální, tak zdravotní. Návrh se soustřeďuje pouze na pobytové sociální služby. Neřeší se zde oblast terénních služeb, přestože MPSV vždy uvádí, že tento typ služeb je prioritní. Navrhované změny také postrádají jakoukoliv analýzu dopadů a je důležité opravdu stále připomínat, že zejména pro poskytovatele sociálních služeb by měly navrhované změny významné finanční dopady a také dopady investiční a personální.
To je, proč jsem postupoval tímto způsobem. Ta připomínka v zásadě míří k tomu: je tady nějaký vytyčený cíl, což je konsolidace veřejných financí, tak je potřeba do toho balíčku dávat něco, co s tím souvisí.

To je jedna věc.
Prosím, pane ministře, čas na vaši reakci.
Paní poslankyně, rád bych tam dal 30 dní, nemám je prostě.
Jako další přihlášený je pan poslanec Patrik Nacher, kterého nevidím v sále.

Kroměřížská psychiatrická nemocnice je jediným lůžkovým zařízením svého druhu pro celý Zlínský kraj a také pro část kraje Jihomoravského a Olomouckého.
Osobně vidím jako problematické především to, že ředitel nedokáže svoji vizi v prosazování psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici Kroměříž prosadit a získat pro ni klíčové zaměstnance, velkou část primářů jednotlivých oddělení.
Já jsem okamžitě zadal týmu na Ministerstvu školství za úkol připravovat elektronickou přihlášku, sám jsem implementoval elektronickou přihlášku na své univerzitě jako rektor a zaváděl ji jako povinnou cestu. Vím, jaké právní obtíže s tím souvisí. Ale to je větší zásah, který si myslím, že je reálný v horizontu dvou let. Je to strašně důležité, abychom našli tu cestu, není na tom nic politického, podle mě tam není nic ideologického.
Nebude doplňující otázka?
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Výše stornopoplatku není známa a ani není známa finanční hodnota dříve objednaných vakcín. Údajně je stornopoplatek výrazně nižší než částka za objednané vakcíny, které neodebereme. Vláda i zástupci Evropské komise se odvolávají na tajný režim smluv. Česko mělo podle dostupných informací převzít letos přibližně 11 milionů dávek za více než 5 miliard korun. Po dojednání dodatku se ušetří téměř 2 miliardy. Vážený pane ministře, jaká je expirační doba těchto nových typů vakcín? Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji za dodržení času a prosím pana ministra, aby odpověděl.
Děkuji, pane předsedající. Pak bych se cítil jako hlupák a pravděpodobně bych vrátil svůj diplom, protože kdokoliv, kdokoliv, kdo v té době byl ministr zdravotnictví po celém světě a v celé Evropě, kdokoliv aspoň trošičku rozuměl medicíně, tak by udělal to stejné, co udělal Adam Vojtěch, udělal by to stejné, co udělala minulá vláda, objednal by vakcíny pro občany České republiky, aby zachraňovaly lidské životy, což se dělo. Pokud se zdravotnictví stane součástí politických bojů, vede to ke katastrofě. Je třeba upozornit na to, že Česká republika žádné penále nezaplatila - Česká republika žádné penále nezaplatila a za to ručím. Tento dodatek ke smlouvě byl nyní podepsán, tedy snížilo se množství objednaných dávek. To, o čem hovořil včerejší článek v Novinkách. Za každou vakcínu, kterou nebude muset Česká republika odebrat, a tím pádem skladovat a likvidovat na vlastní náklady, zaplatíme předem malý poplatek. Podepsaný dodatek není ideální, ale musíme si uvědomit, že při vyjednávání byla velmi složitá situace, protože státy byly v nevýhodné pozici, kdy výrobce neměl důvod ustoupit ze smlouvy. Ta smlouva prostě byla podepsaná, je to řádná smlouva. Zatímco u Rumunska je důvodem formování nové vlády, v případě Polska jde o důsledek dlouhotrvajícího soudního sporu. Obě země tak zůstávají vázány původní smlouvou, kterou musí dodržet. Nemohu sdílet detaily smlouvy, a to je problém, ale bohužel u mezinárodních smluv to tak prostě je, u jakékoliv mezinárodní smlouvy je to naprosto běžné, ale mohu vás ujistit, že díky tvrdé práci mých kolegů, ale i mých předchůdců na Ministerstvu zdravotnictví se podařilo ušetřit státu náklady v tomto roce ve výši 2 miliard korun.
Pan poslanec položí ještě doplňující otázku.
Děkuji a opět s reakcí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Začnu od konce. Máme v plánu zhruba v prosinci letošního roku spustit už i digitální podání žádosti o důchod a vlastně nenutit lidi vůbec na Českou správu sociálního zabezpečení chodit.
Děkuji pěkně a my přistoupíme k další interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Ivana Mádlová.
Děkuji za slovo. Já jsem se na toto ptala už v únoru, jakým způsobem to bude probíhat. Ptala jsem se na připravenost Úřadu práce jak po personální, tak po systémové stránce. Myslím si, že je důležité o tom mluvit, a to i v souvislosti s čísly, protože řešíme konsolidační balíček. Dneska je možné se dočíst, že dluh státu astronomicky roste. Chci zdůraznit, že jsem nikdy nezpochybnila pomoc ukrajinským uprchlíkům, vždycky jsem ji podporovala a i jsem sama aktivně pomáhala, čili o to tady nejde, že bych to zpochybňovala, ale jedná se mi o to, že je potřeba o těch číslech hovořit. V únoru jste mi odpověděl, že máte ambici dotáhnout spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou na úroveň praktického fungování. Já bych se vás chtěla zeptat, zda máte na základě struktury osob s aktivní dočasnou ochranou analýzu o typech sociálních dávek, které budou čerpat, a v jaké výši, kolik to bude náš rozpočet stát, kolik financí budete navyšovat, případně příslušnou kapitolu, a zda se vám podařilo zjistit data a zajistit data o vyplacených dávkách z ukrajinské strany, o kterých se doteď nevědělo? Protože se uvádí, že nebylo jasné, komu všemu byly vyplaceny a že někdy byly vyplaceny několikrát jedné osobě.
S reakcí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Děkuji. Prostě naše míra solidarity má také své limity, na tom jsme se shodli. To se vlastně tady připravovalo na přelomu prosince a ledna tohoto roku i tady ve Sněmovně.
Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Zdeněk Kettner, opět na pana ministra Mikuláše Beka.
Dnes ještě jednou dobrý den, pane ministře. Já mám dotaz. Zatím to s námi nebylo, zatím to bylo se stranou ANO, tak jsem se chtěl zeptat, zda vaše slova platí a zda se můžeme těšit na spolupráci v tomto ohledu.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji. Není to otázka, spíš poděkování za tato slova, a určitě tu nabídku využijeme.
Já vám také děkuji. V tom případě se omlouvám, pane poslanče, chyba na mé straně.
Největším problémům čelila v letošním roce podle všeho gymnázia v Praze. Zájem o ně byl tak velký, že se nedostala řada žáků, kteří by se stejným bodovým hodnocením byli přijati v předchozích letech naprosto bez problémů. Problémů v přijímacím řízení je ale více. Já bych se vás proto rád zeptal, pane ministře, zda plánujete situaci řešit, případně se na řešení podílet, a jak a zda s kraji jakožto zřizovateli středních škol, nebo zda chystáte i dle všeho potřebnou reformu přijímacího řízení či přijímacích zkoušek samotných.
Samozřejmě primární odpovědnost nesou zřizovatelé - Praha a kraje, ale i Ministerstvo školství má svůj díl odpovědnosti, neboť stanovuje ve svém dlouhodobém záměru jakési mantinely pro to, co mohou kraje udělat s kapacitami a strukturou svých středních škol.
Takže prosím, nesvádějte to na hnutí ANO, my jsme priority jasně vymezili: bavme se o problémech těchto lidí - o tom se bavit vůbec nechcete.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si vás v jeho zastoupení dovolím seznámit s výsledky včera proběhlých voleb v tom pořadí, jak je uvedla paní předsedající a jak jsme je měli na programu. Počet vydaných hlasovacích lístků 179, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 179, kvorum pro zvolení 90 hlasů. Pro kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: kandidát Roman Kubíček - odevzdáno 84 hlasů, kandidát Jan Málek - odevzdáno 90 hlasů. Druhá včera proběhlá volba byla volba ke jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Pro kandidáta Františka Hrdličku odevzdáno 162 hlasů. V prvním kole volby byl zvolen členem kontrolní rady Grantové agentury České republiky kandidát František Hrdlička. Pro tři navržené kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: pro kandidáta Petra Buchtu odevzdáno 94 hlasů, pro kandidáta Vladimíra Pikoru odevzdáno 70 hlasů, pro kandidáta Marka Poledníčka odevzdáno 91 hlasů. V prvním kole volby byli zvoleni kandidáti Petr Buchta a Marek Poledníček. Čtvrtou a poslední včera proběhlou volbou byla volba pěti členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury. Počet vydaných hlasovacích lístků 179, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 179, kvorum pro zvolení - do čtvrtice 90 hlasů. Všech pět uvedených kandidátů bylo v prvním kole zvoleno. Děkuji vám mnohokrát za pozornost.
Včera, tedy ve středu 31. 5., bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Michaely Šebelové. Chce. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo.